Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Zamítnuto. Kdo je proti? Zamítnuto. Kdo je proti? Zamítnuto. Zamítnuto. Zamítnuto. Zamítnuto. Nyní můžeme pokračovat. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto. Výsledek: zamítnuto.
U toho předchozího hlasování jsem měl uvést Jiřího Maška místo Jany Berkovcové.
Výsledek: zamítnuto. Zamítnuto. Výsledek: zamítnuto. Výsledek: zamítnuto. Výsledek: zamítnuto. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto. Zamítnuto. Kdo je proti? Zamítnuto. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Výsledek: zamítnuto. Zahajuji hlasování.
A teď se dostáváme k bloku pozměňovacích návrhů, které řeší termíny vyhlášení.
Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování.
Omlouvám se za chybu a děkuji za upozornění.
Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Ještě to není možné. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh? Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Kdo je pro tento návrh? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování.
Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 24. února tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Konstatuji, že jsme ověřovateli 57. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce.
Kdo je proti? Výsledek: přijato. Poprosím o klid v sále!
Hnutí SPD tady pět dní obstruovalo. Dokonce jsme tady včera večer museli na chvíli obsadit i řečnický pult, protože nás tady Fialova vláda chtěla v rozporu s jednacím řádem Sněmovny, v rozporu se zákonem o jednacím řádu Sněmovny umlčet. Nakonec musela Fialova vláda ustoupit a vrátit nám možnost vyjadřování. My to bez vašich hlasů podat nemůžeme a já si myslím, že bychom to měli podat společně a že byste to neměli podávat sami. Takže já tímto znovu, a včera už jsem to udělal také, vyzývám prezidenta Petra Pavla, aby vetoval tento zákon, čímž by se vrátil do Sněmovny a tím by se nestihla lhůta pro přijetí tohoto zákona. My samozřejmě budeme hlasovat opět proti zákonu, ale hlavně, vláda už nestihne tu lhůtu, aby to bylo vydáno ve Sbírce zákonů. Takže teď bude mít všechno v ruce prezident Pavel, který byl podpořen Fialovou vládní pětikoalicí, a my ho vyzýváme, aby se postavil na stranu 3 milionů důchodců proti Fialově vládní pětikoalici a aby vetoval tento zákon. A my vyzýváme k tomu prezidenta Pavla, a aby se také vyjádřil. Já jsem byl nemile překvapen vyjádřeními prezidenta Petra Pavla, že lavíruje, že neví, jestli bude pro, nebo proti. Proto Petra Pavla vyzývám, aby se vyjádřil, zdali dá to veto, nebo ne, a vyzývám ho k tomu, aby to veto dal, postavil se na stranu opozice a postavil se na stranu těch několika milionů důchodců. Děkuju za pozornost a my budeme dál bojovat za práva všech slušných občanů!
Nyní se hlásí ještě k hlasování někteří poslanci.
Děkuju za slovo, paní předsedkyně.
Ano, děkuji. Nyní paní poslankyně Kocmanová.
Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.
Ještě někdo se hlásí k hlasování? Nikoho nevidím. Načtu poslední omluvu, která v mezičase došla, což je pan ministr Vlastimil Válek. Přeji vám hezký zbytek dne, víkendu a šťastnou cestu domů, a děkuji všem, kteří z personálu museli absolvovat tyto náročné dny.
Dámy a pánové, vážený pane premiére, vážení členové vlády, dovolte mi jenom stručně shrnout, co se tady vlastně za těch pět dnů, čtyři noci stalo. Znovu opakuji, byli jsme tu pět dní a čtyři noci. Snad jen trocha naděje, protože naděje umírá naposledy, jak se říká v okřídleném sloganu. Příště zapomene na platy policistů, na provozní výdaje státních nemocnic, na platy pedagogů? Na koho příště zapomene a tady budete tlačit ve stavu legislativní nouze prostě to, aby se tyto částky snížily? Já nevím, jak to hodláte řešit, a domnívám se, že by bylo velmi nedůstojné této Poslanecké sněmovny, abychom si tuto nedůstojnou hru se stavem legislativní nouze opět zopakovali, protože vaše logika, že mohou vzniknout závažné hospodářské škody, bude opět viset ve vzduchu, a to velmi, velmi brzy. Proto vás prosím, vládo, pane premiére, bez ohledu na výsledek dnešního hlasování, začněte se zabývat vnitřní politikou této země. Česká republika není v tak zoufalé situaci, abychom museli přijímat zákony s nepřípustnou pravou retroaktivitou, navíc za pochybně vyhlášeného stavu legislativní nouze, aby vámi řízená ministerstva na podporu těžko obhajitelných kroků na poslední chvíli upravovala oficiální makroekonomická data, čísla, jako se tomu stalo tento týden na Ministerstvu financí s predikcí vývoje nominálních mezd, aby si vaši poslanci museli stahovat fotografie imaginárních podporovatelů těchto pochybných předloh z profláknutých fotobank. Je to nedůstojné! A ať už dnešní hlasování dopadne jakkoliv, bohužel pachuť zůstane, dlouho zůstane. Začněte prosím řešit úspory na provozu státu, o kterých jste hovořili před volbami a které jsou zatím - nebo nejsou - veškeré žádné, tedy skoro žádné. Kvůli neschopnosti ministra financí, kvůli tomu, že jste to zakryli a podpořili.
Přednesu návrh usnesení... V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto. Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. Zahajuji hlasování.
Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Zahájila jsem hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Konstatuji, že návrh byl zamítnut.
Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 24. února tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Renátu Zajíčkovou a poslance Stanislava Berkovce. Pokud tomu tak není, dávám hlasovat o navržených ověřovatelích této schůze. Návrh byl přijat.
Takže když se bavíme o číslech, o inflaci, tak si troufám říct, že ty vaše argumenty jsou slabé. Když se tady bavíme obecně o valorizačním mechanismu, tak za mě je to první fáze penzijní reformy a to prostě spolu souvisí. Musí, protože to jde daleko nad rámec jednoho volebního období. Já vám vysvětlím proč. A je to spousta práce. Vy za námi musíte jít v momentě, kdy to ještě lze přepracovat. Vy třeba víte, že u rozpočtu jsme ho tady kritizovali, já jsem tady opakovaně vystupoval a nebyla tady jediná minuta obstrukce, protože se ty věci neobstruují. Ale na začátku před závorkou je ta komunikace a ta tady bohužel není u ničeho. Tolik tedy na obhajobu těch mých čtyř pozměňovacích návrhů, ke kterým se hlásím. Úměrně té době zde strávené jsem to zkrátil.
Děkuji. Přeji hezký večer, kolegyně, kolegové.